My jsme tady předložili zákon SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Ušetřilo by to podle kalkulací mezi půl miliardou až miliardou korun státnímu rozpočtu a vaše koalice to tady zamítla! Hnutí SPD tady za letošní rok už navrhlo desítky zákonů, například zvýšení podpory invalidům, příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu. Takže to bude pochopitelně zásluha SPD, když invalidé dostanou o něco více. Stejně jako důchody. Bohatší mají více a chudší mají méně, chudší jsou ještě chudší, bohatší ještě bohatší. Ten nebyl přijat za vaší vlády, tak opravdu už přestaňte lhát! Vy jste nezvýšili slevu na poplatníka, vaše vláda to nezvýšila, vaše vládní koalice. Je to i díky hlasům SPD, protože my chceme, aby pracující lidé měli více peněz v peněženkách. Naopak vy jste... vy postupujete proti lidem. Vy jste jim vzali peníze, přestože je tady Fialova drahota!
Já bych chtěl na úvod poděkovat všem zaměstnancům Ministerstva zdravotnictví. Nejsou to jenom náměstci, ale jsou to ředitelé odborů, jsou to jednotliví vedoucí oddělení a referenti. Vy to víte, vy, kteří jste členy zdravotního výboru, to samozřejmě dobře víte. Já vám za to, kolegové, děkuji. Nyní mi dovolte přejít k samotné činnosti a úspěchům Ministerstva zdravotnictví za těch necelých devět měsíců od nástupu. Začnu třemi základními tématy, a to je covid, Ukrajina a české předsednictví. Naše vláda nastoupila v době, kdy kulminovala varianta koronaviru delta a omikron. Omikron se blížil, byl za dveřmi a nastupoval pak v lednu. Místo politických hádek, nekompetentních zásahů a chaotického rozhodování přistoupilo ministerstvo k řízení epidemie na základě doporučení odborníků. Já jsem sestavil Národní institut pro zvládání pandemie, jsou v něm odborníci s různými názory, ale umějí diskutovat a dospívají k závěrům. Spolu s odborným aparátem pak tato stanoviska předkládají centrálnímu řídícímu týmu. Politici do procesu vstupují zcela minimálně, nesnaží se ho mediálně využít, a nová opatření byla ohlašována primárně po jednání vlády v momentě, kdy na nich panovala odborná i politická shoda. Porovnejte to s předchozím přístupem, sáhněte si do svědomí, vzpomeňte si, jak to probíhalo. Jasně, srozumitelně a pochopitelně vždy říkáme, co nás čeká. Žádná chaotická opatření oznamovaná na Twitteru nebo v obskurních videích. A proč skončil? Protože se nebyl schopen domluvit s premiérem, jestli roušky ve školách ano, nebo ne - v pondělí roušky ano, v úterý ne. Zatímco předchozí období byla plná politicky vyvolaných válek, a zbytečných válek mezi odborníky, nyní jich většina sedí za jedním stolem a debata je kultivovaná. To spolu s očkováním vzhledem k nízké virulenci a testování ve školách prokazatelně přibrzdilo vlnu omikronu tak, že jsme ji zvládli bez zahlcených nemocnic, lockdownů, zavírání škol, děti mohly jet na hory a nezavírali jsme společnost ani ekonomiku. Slíbil jsem to, udělal jsem to. Najděte jednu věc, kterou jsem slíbil a nesplnil, a já se omluvím. Naše vláda se v přístupu k epidemii spoléhala a spoléhá na osobní zodpovědnost občanů. Součástí demokracie je i možnost dělat chyby - stát musí být připraven pomoci, ale nesmí zakazovat lidem svobodu. Někteří opoziční poslanci mi to tady vyčítali, vzpomeňte si na konec loňského roku. Vzpomeňte si na to, kdy jsem řekl, jaká opatření budou na Silvestra. Vzpomeňte si na to, kdy jsem nechtěl zavřít všechno na Silvestra. A stalo se něco? Všechna opatření jsme v několika vlnách zrušili během února, března a dubna. Ano, musel jsem podstoupit velmi složité debaty kvůli pandemickému zákonu. Zneužil jsem pandemický zákon? Udělal jsem něco špatného s pandemickým zákonem? Zkuste mně říct jednu jedinou věc. A co jsem udělal, jak to šlo? Zahájili jsme legislativní práce na zefektivnění krajských hygienických stanic pod státní hygienickou službou, aby do budoucna byla jasná koncepce pro řízení celorepublikových zdravotnických krizí. K tomu se pojí i vhodnější vymezení kompetencí Státního zdravotního ústavu, abychom z něj vytvořili zdravotní ústav západního střihu. A ano, ano, já se tady připojuji k tomu, co navrhovala, prostřednictvím paní předsedající, paní poslankyně Adámková, pan poslanec Špičák a další - my musíme postupně vybudovat něco, co se bude blížit Kochovu institutu, naprosto se v tom odborně shodneme. To, co se zásadně změnilo, byla spolupráce jednotlivých ministerstev. My spolupracujeme velmi dobře a já si troufnu říct, že ostatní ministři nejsou mí političtí konkurenti, ale mí přátelé.
Červnový index Happy Household Energy Price Index, který porovnává cenu energií pro domácnosti v jednotlivých evropských metropolích, uvádí, že například Pražané platí po přepočtu dle parity kupní síly měny za elektřinu nejvyšší cenu v celé Evropě. Slyšíte dobře, nejvyšší cenu v celé Evropě! Česko je přitom jeden z největších vývozců elektřiny na světě. Vyrábíme extrémně levnou elektřinu a jsme v EU šestí největší exportéři. Elektřiny máme nadbytek, ale pro naše firmy a občany je kvůli Fialově vládě nejdražší v Evropě. Namísto pomoci tato vláda naopak neskrývaně na drahotě parazituje a sama své občany a firmy těžce okrádá. Jaroslav Hašek říkával, cituji: "Dej krávě do držky a ona ti dá do držky." To znamená, že jestli chci mléko, musím tu dojnou krávu nakrmit. Tahle vláda dělá pravý opak. Vláda nemusí být vždy za každou cenu populární. Pokud bude dělat nepopulární, ale správné věci, tak fajn. Ten mimochodem zkusili Němci a k dnešnímu dni už víme, že skončil krachem. Uvalili jste sankce na Rusko a teď zíráte, že Rusové zpožďují údržbu funkčního plynovodu, protože sankce blokují platby za opravy i předávku turbín. Tohle nevymyslel zlý Putin, tohle peklo jste ve své zemi a občany vymysleli vy. Vaše neschopnost, přesněji schopnost ničit vlastní země, je nadějná alespoň v tom, že jen blázen by teď riskoval a útočil na Evropu, když stačí počkat, až ji zničí politici vašeho typu. V úterý v televizní debatě energetický specialista Vladimír Štěpán natvrdo řekl, že bychom měli, tak jako velká část Západu, část plynu nakoupit přímo z Ruska. Poradce premiéra Fialy David Havlíček řekl, že to nejde kvůli Ukrajině. A tady bych rád zdůraznil, že SPD nikdy neprosazovalo závislost na jednom zdroji, ani na Rusku. Naopak jsme to byli my, kdo tady už několik let voláme po diverzifikaci zdrojů a po energetické bezpečnosti České republiky. Byla to jediná SPD, která už v minulém volebním období se tady snažila prosadit jak energetickou, tak potravinovou bezpečnost České republiky, nikdo ale naše volání a naše varování dříve neposlouchal. Poslanci současné vládní koalice se tomu smáli, ale hluchý byl i Andrej Babiš. A teď v krizi přesně vidíte, že bohužel došlo na naše slova a na vaši neschopnost a laxnost. A teď to tvrdě platí všichni občané České republiky, naše podniky a firmy, živnostníci, kteří také kvůli vaší vládě teď krachují. Ale teď se podívejme na letošní situaci, na to, co je teď před námi, tuto zimu. Němci bojují o každý kubík, aby si zajistili levné energie, a Fialova vláda naopak jako poslušné ovce dobrovolně naší zemi od levných zdrojů odstřihuje. Když to shrnu, energetičtí a ekonomičtí experti říkají zcela jasně, že je třeba snížit ceny energií, protože to jsou právě tyto vstupní náklady, které zvyšují ceny a vyrábí inflaci. O tom mluví SPD tady celou dobu, to znamená, řešení, které je v některých západních demokratických zemích. Blouznění o evropském řešení, o společném evropském řešení je mimo realitu, a hlavně nemůže pomoci českým spotřebitelům. I pan premiér Fiala snad pochopí, že příjmy v České republice jsou jiné než třeba v Německu a není možné, aby tak jako dnes měli Češi německé výdaje a nízké české příjmy. Není možné, aby ceny elektřiny byly stejné jako na Západě. Není možné, aby Češi fakticky svou levnou elektřinou dotovali bohaté sousední státy. K žádnému jednotnému postupu nedojde, protože jednotlivé státy už mají svoji vlastní energetickou strategii a politiku. Stejně tak nám nepomůže nákup společného zdroje, to totiž aktuálně neřeší tuto ani příští zimu. Řešení tu jsou, jen je Fialova vláda úmyslně ignoruje, a některá už jsem ve svém vystoupení řekl. Bohužel, tehdejší vlády stihly postavit jen jedinou. Pojďme dál. Od dubna, od letošního dubna Asociace podnikatelů vyzývala vládu, aby s nimi komunikovala a představila jakoukoliv strategii. Dodnes je Fialova vláda ignoruje a nikdo netuší, co bude zítra.
Chystáme zákon o správě voleb. Určitě to bude veliká debata v Poslanecké sněmovně, na kterou se s vámi těšíme. Je už tady nějaký pracovní návrh. Kromě toho, že bude informační systém voleb, ten se připravuje, kandidátní listiny budou moci být podávány z pohodlí domova, nebudou muset zástupci politických stran stát dlouhé fronty, budeme tady mít nástroj ePetice, budeme tady mít jednotný seznam voličů, takže si budete moci voličský průkaz vyzvednout i jinde než na úřadě, kam patříte. Pak bychom chtěli, aby ta volební kampaň v České republice skutečně probíhala podle takových podmínek, které budou pro všechny srovnatelné. Základní registry - v jakém stavu jste nechali základní registry? V této nouzi to budeme muset udělat. Upozorňovali jsme na to jako opozice, v jakém jsou stavu - to základní, z čeho čerpáme státní data. A tady možná chápu další souvislosti, proč bych neměl být na vnitru - ale i kdybych tam nebyl, oni to kolegové dotáhnou. Ať už pracovníkem, agentem, donašečem, ať už pracoval v té hodné, nebo zlé StB - já tedy o žádné hodné nevím, podle mne byla všechna zl. Prostě ten, kdo nemá negativní lustrační osvědčení, v této funkci nebude moci působit. To možná také vadí. My často slyšíme věty, že to zvládli hejtmani, starostové, neziskový sektor, naši lidé. Máte pravdu, zvládli to skvěle, bez nich bychom to rozhodně jako vláda nezvládli. Toto je jednoznačný úspěch. Do konce nouzového stavu to bylo logické. Byla tady zmíněna ilegální migrace, že ji neřešíme. Já nevím, kde to vzal. Putin se může pustit do toho, co udělal Lukašenko - instrumentalizace migrace, zneužívání migračních proudů - a na toto všechno musíme být v Evropě připraveni. Nevím, kde tohle pan bývalý premiér vzal. Vláda samozřejmě bude jednat i o kompenzaci poničené techniky, především u dobrovolných hasičů v této oblasti. To je přece přirozené, oni předvedli skvělý výkon. A tahleta vláda na lidi, kteří téhle zemi slouží, chrání ji a chrání bezpečnost občanů, nikdy nezapomínala a zapomínat nebude.
To, že inflace v grafech České televize poklesla o tři desetiny, vůbec nic neznamená. Na to působí spousta vlivů, jako jsou například sezonní vlivy, jiné vlivy a podobně. To jsou dvě nejdůležitější věci, proč vyvoláváme hlasování o nedůvěře vládě. To jsou tak důležité věci, že nevyvolat toto hlasování, tak by tady žádná opozice vlastně nebyla, tak tady nemusí být. Protože co může být horšího než to, že se nám hroutí průmysl, že lidé nemají za co platit energie, a než to, že máme mafii a organizovaný zločin ve vládě? Co může být horšího? Tu jste si také adoptovali, tak uvidíme, jak to dopadne. To si myslím, že je manažerské pochybení šéfa této vlády, a to je premiér. Jak se to v této pětikoalici slučuje, na jedné straně filozofie české koruny a na druhé straně euro? Jak se mohou dohodnout dvě skupiny v této vládě, kdy jedna chce uzákonit ústavou rodinu a smysl rodiny, a druhá prosazuje manželství pro všechny? Prostě ideologicky a filozoficky je to slepenec, který spolu nemá příliš společného. Vy tomu říkáte, že vysíláte signály. A já bych si přál, aby se to stalo, ale zatím nevidím v budoucnu žádnou jiskřičku naděje, že by se to stalo. Stále si musíme připomínat, že jakékoliv navýšení cen energií se okamžitě promítá do veškerých nákladů podnikatelů, kteří sice na chvíli mohou snížit vlastní marži, ale potom to musí promítnout do cen svého zboží. Tato vláda ale řeší důsledky, to znamená, látá nějaké problémy, které mají občané, ale neřeší příčiny, nebo snaží se látat problémy, ale neřeší příčiny, to znamená cenu energií. Přičemž hádejte, kolik to bylo ještě před rokem? Před rokem to bylo okolo 5 korun. Podobně volatilní a nepředvídatelný je i trh se zemním plynem a jeho ceny pro české spotřebitele. To jsou zcela jiná čísla.
Připomenul jsem řadu opatření, která naše vláda na začátku svého působení udělala. Na nikoho nezapomínáme. Situaci bereme vážně a intenzivně pracujeme na tom, abychom toto těžké období zvládli.
Než udělím další slovo, přečtu omluvy. Budeme postupovat dál podle přednostních práv a nyní požádám pana předsedu Tomio Okamuru, aby vystoupil s přednostním právem před otevřením rozpravy.
Zopakuji důvody, proč poslanci hnutí SPD iniciovali dnešní vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Fialova vláda není schopna řešit zdražování energií a potravin a odmítá pomoci našim občanům a firmám. Miliony občanů se kvůli neschopnému premiérovi Fialovi a diletantské a nekompetentní vládě dostává do neřešitelných finančních a sociálních problémů, krachují firmy a hrozí nárůst nezaměstnanosti. Tahle vláda už stihla napáchat tolik zla, že by měla odstoupit a měly by se konat nové mimořádné volby. My všichni zastupujeme tady ve Sněmovně občany a více než 70 % ze všech poslanců by tedy mělo vládě vyslovit nedůvěru. Ale víme, že skutečnost je jiná. Fialova vládní koalice jen předstírá hru na demokracii, která pro ně končí dnem voleb, a pak už si tato samozvaná elita dělá, co chce, a na voliče, neřkuli na všechny občany, zvysoka kašle. Slyším zoufalý pláč z řad Fialovy vládní koalice, jak to, že opozice volá po hlasování o nedůvěře během českého předsednictví Evropské unii? Tak za a), hnutí SPD nemá nic společného s hnutím ANO. V prvé řadě je chyba, že pan Babiš něco takového vyslovil, jelikož dát komukoli důvěru a být k němu loajální jen proto, že na českou vládu přišla řada půl roku dělat divadlo, že předsedáme Evropské unii, je směšné a nemá to logiku. Kdo skutečně Unii velí, to by bylo fajn vědět, ale jasné to není. Jakkoli je Fialova vláda mistrem v podlézání Bruselu a Berlínu, je zjevné, že to někdy nestačí. Po výletě pana premiéra Petra Fialy do Kyjeva bruselský novinář Dave Keating, obeznámený s postoji klíčových lidí unijních institucí napsal, cituji: "Někteří představitelé EU jsou kvůli návštěvě rozzlobení. Může podle nich zažehnout třetí světovou válku." Proč to tady říkám? Už i v Bruselu si totiž všimli, že vláda Petra Fialy je vládou válečných štváčů, která se snaží naši republiku za každou cenu zatáhnout do války. Tato vláda svojí agresivitou snižuje bezpečnost naší země. Hnutí SPD nechce válku, my chceme mír. Navzdory svým předchozím slibům dělala to samé, co u předchozí Babišovy vlády kritizovala. My jsme ve vládě nebyli, my jsme byli i v minulém volebním období v opozici, ale za Fialovy vlády se ta neschopnost, zmatek a nesystémovost ještě zvětšily. Obrovská šikana proti neočkovaným se bohužel rozjela hlavně u policie a v armádě. Mnozí policisté a vojáci kvůli tomu svou práci opustili. Jen pro VZP to znamená, že letos bude přes 3 miliardy v minusu a ty minusy ve zdravotnictví se ještě prohloubí. Podle našich informací Ukrajinci zakládají fiktivní firmy, ve kterých zaměstnávají Ukrajince s jediným cílem - zajistit jim levnější zdravotní pojištění u VZP. Fiktivně za peníze zaměstnávají seniory nebo ženy v osmém měsíci těhotenství a ti tak platí násobně nižší zdravotní pojistné, než by platili u komerční pojišťovny. To ovšem znamená, že tady máme tisíce lidí, kteří v budoucnu budou čerpat často velmi nákladnou péči, a na české občany zase nezbude. Vláda Petra Fialy naposledy uplynulou sobotu, znovu zopakuji, vzala českým pojišťovnám 14 miliard korun určených na péči pro české občany a vláda tím zhoršila dostupnost zdravotní péče pro naše občany a také pracovní podmínky zdravotníků.
Proto prostě tady vykládáte věci, které nejsou pravda. Já nebudu komentovat všechno to, co říkal tady pan předseda Andrej Babiš, jenom bych chtěl zmínit několik souvisejících faktů. A dalším důvodem té schůze je, že se Andrej Babiš chce vymluvit nebo chce něčím zakrýt svoje problémy, svoje osobní problémy, které má. To prostě není pravda, jenom to ukazuje, v jak vykonstruovaném světě lží a nesmyslů žijete. Mrzí mě, že jste se uchýlil k těm osobním věcem, které bych ani od vás vlastně nečekal. Je mně trapně za vás, že vám to musím připomínat, že jste se uchýlil k této formě politické diskuse. Já se ale budu spíš zabývat tím, co naše vláda udělala, čeho jsme dosáhli a jak jsme i během těch osmi měsíců, necelých devíti měsíců, dokázali napravit spoustu věcí, které vaše vláda s bezradností, neznalostí, neschopností nebo proto, že hájila něčí osobní zájmy, nedokázala udělat. Důvody tedy, proč tady dnes jsme, a které jsou tady prezentovány, jsou pouze zástupné. Ukazuje se ale, že naše země, Česká republika - a váš projev byl toho dobrým příkladem, a kdo z občanů se na to díval, tak to jistě posoudí sám - ukazuje se bohužel, že naše země nemá konstruktivní opozici. Někdo by si mohl myslet, že se vám celá ta situace hodí a líbí. Já pořád ještě doufám, že to tak není, protože tady jde o mnoho a jde tu o dobrou budoucnost nejen naší země, ale i celé Evropy. A než se dostanu k těm věcným věcem, dovolte mi ještě na vaši adresu, pane předsedo, říct jednu poznámku. To je velmi smutná... Ale dost úvah, dost tady takového nějakého úvodního vymezení, já už se do něj pouštět nebudu, přejděme k faktům. Tato vláda má za sebou necelých devět měsíců tvrdé práce ve velmi složitých podmínkách. A já bych rád hlavní část svého vystoupení věnoval rekapitulaci toho, co se nám podařilo za těch devět měsíců odpracovat, co se nám podařilo napravit, co se nám podařilo vyřešit, čemu čelíme a jak to řešíme. Prosím pěkně, nebude to žádná komplexní bilance, na to je ještě čas. Žádná vláda po devíti měsících, zvlášť v takto kritických podmínkách, nemůže dělat žádnou komplexní bilanci, ale připomenout si některé věci tady určitě můžeme. Rozpočet. Naše vláda zdědila návrh rozpočtu s obrovským deficitem. Nám bylo jasné, že v tom nemůžeme pokračovat. Tady můžete klidně zpochybňovat všechna mezinárodní srovnání, ale čísla a data mluví naprosto jasně. Česká republika se v těch letech 2020 a 2021 zadlužovala rekordním tempem, které nemá v našich novodobých dějinách obdoby a které vlastně s vyděšením pozorovali a pozorují a hodnotí i nezávislí ekonomové u nás i v zahraničí. A není pravda, že ty věci šly na covidovou pomoc. Kam jste je dali? Do čeho šly? Proč jste roztáčeli inflaci? A proč jste způsobovali drahotu, která už byla předmětem volebních diskusí? A já se k tomu ještě samozřejmě vrátím. Ano, my jsme ten rozpočet museli v průběhu roku upravit. Kvůli zmíněné ruské vojenské invazi na Ukrajinu, kvůli růstu cen potravin, růstu cen pohonných hmot, energetické krizi jsme museli v poměrně krátkém čase zasáhnout.
A všem bude dobře, všichni budou v pohodě. Víte, kdo má nejlevnější cenu energií v Evropě? Není to nikdo z Evropské unie, je to Švýcarsko. Protože nepřistoupilo na to, aby bylo součástí lipské komoditní burzy. Co si Švýcaři vyrobí, to si spotřebují ve svých firmách a u svých občanů. Nejlevnější elektřina v Evropě - ve Švýcarsku. To by nikdo z nás neřekl, ale je to proto, že nekrmí spekulanty a dávají elektřinu za přiměřenou cenu Švýcarům a švýcarským firmám. Takže klobouk dolů, Švýcaři!